Ať to neslyší veřejnost! Ať neslyší, jak pracujete, co tady vlastně děláte, co pácháte! A ta debata, kterou tady vedete, jak říkáte, pořád se to opakuje, pořád to... Já vám přečtu další čtyři, které budou zase říkat opak, a stejně to nakonec rozhodne Ústavní soud. Ale k Ústavnímu soudu by se to nikdy dostat nemuselo, kdybyste nás nezkrátili na našich právech. Ale znovu říkám, nás neumlčíte a do toho okamžiku, kdy tady budeme moci mluvit, než nám v tom zabráníte všemi nedemokratickými metodami, které aplikujete v rozporu se zákonem, tak do té doby budeme mluvit. My jsme tady mohli absolvovat tři standardní čtení, nemusela jsem tady mít spacák, který se stal symbolem této obstrukce, a já se k ní hrdě hlásím. Strach, jak by skončily prezidentské volby. Strach, jak byste to obhájili. Takže toto byla snad nejdražší prezidentská kampaň v novodobé historii naší země. Jenže vy jste se raději rozhodli ohnout legislativní proces a upravit toto valorizační schéma až ve chvíli, kdy ten samotný nárok již vznikl. A netvrďte, že ne. Běží už lhůta pro jeho výplatu. Vy jste věděli o tom, že to tak bude. Telefonovali jsme si, ale už to bylo poté, co ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády ten záměr byl sdělen, že ho vláda prodiskutovala. Pak všichni víme, že v pondělí po tom pátku, kdy jsme si volali, ho per rollam schválila. Per rollam, to je taky zvláštní. Ale telefonovali jsme si a pan ministr mě informoval, že poslal ten zákon všem poslancům, a ptal se mě, jak bych se postavila ke zkrácení lhůt. Řekla jsem mu poctivě, že to budu vetovat, že to budu vetovat, zkrácení lhůt. Pak to bylo prezentováno slovy: náš rozhovor byl korektní. Toto je argument? Toto je argument? Když nám nezkrátí lhůty, tak my musíme jít cestou legislativní nouze? Nemůžeme si tam něco přidávat, přidávat si, že tam může být podmínka, že bude vetováno zkrácení lhůt. Já navíc chci zdůraznit, že toto valorizační schéma, které teď platí, plně nesaturuje zvýšené náklady českých důchodců. To je také důležité říct. Nesaturuje plně zvýšené náklady českých důchodců. Protože nezapomínejme, že ke zvýšení cen docházelo postupně až po leden, ale ke zvýšení penzí důchodců má dojít až v červnu. A navíc ceny potravin, energií, pohonných hmot, oděvů a obuvi každý měsíc ještě stále rostou. Chápu, že pro poslance vládní pětikoalice, kteří si prosadili zvýšení svých platů, se to těžko představuje. Ale já vás vyzývám, zkuste se vcítit do složité situace českých důchodců, mluvte s nimi. Trošku empatie by vám skutečně neuškodilo. A my jsme iniciovali a bude svolána mimořádná schůze na skutečně palčivé problémy lidí této země a jedna z prvních bude na téma zmrazení platů politiků. Já samozřejmě jako bývalá ministryně financí vnímám současnou situaci státního rozpočtu. To se nepodařilo ani za covidu, za toho nejtěžšího covidu. Tady celá řada kolegů z pětikoalice cituje různé názory a různé výňatky z Ústavního soudu. Rozhodování většiny dbá o ochranu menšin.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 Případ, kdy vláda včas nereagovala na vývoj, který byl známý po řadu měsíců, a teď se na poslední chvíli, dokonce možná i retroaktivně, snaží prosadit změnou zákona a bojí se obstrukcí opozice, rozhodně, podtrhuji, nelze považovat za mimořádné okolnosti. Proto návrh předložila až těsně po volbách. Zároveň ale potřebovala, aby se jeho schválení stihlo do konce roku.
Poprosil bych o klid v sále, případně abyste si vyřídili, co potřebujete, před hlavním sálem. Prosím ještě jednou o klid. Máte slovo.
Opoziční poslanci se proto obrátili na Ústavní soud a ten dospěl k závěru, že zákon nebyl přijat řádným způsobem, a proto ho zrušil jako protiústavní. Od tehdejší situace se ta dnešní liší jen v jediném. Pořád cituji docenta Marka Antoše. Tehdy ještě nešlo o jasnou otázku, zatímco dnes už máme rozhodnutí Ústavního soudu k dispozici. Nic jiného v tom není. Protože včera, víte, že jste to hodně, ale hodně zkazili.
Máme tady dvě faktické poznámky.
Děkuju za zohlednění této připomínky.
Děkuji, pane poslanče.
Vážené dámy a pánové, já tedy nechápu z pohledu SPD, co se to tady děje. Takže tady je nějaká dohoda nebo co? Takže můj návrh, já jsem navrhoval právě až v neděli ve 20 hodin. No tak to je tedy opravdu šokující. Nezlobte se na mě, já to nechápu.
Já jsem si, dámy a pánové, zároveň objednal právní analýzu, na kterou jsem vynaložil finanční prostředky, i toto mohu doložit, finanční prostředky tedy ne mé osobní, ale z expertného, které my jako poslanci máme k dispozici. A víte, že včera v podvečerních hodinách ta rozprava byla ukončena. A já jsem neměl příležitost s tímto vystoupením, na které jsem se jako zákonodárce řádně připravoval, a jak říkám, vynaložil jsem na něj i finanční prostředky z expertného, nemohl jsem ho zde přednést. Proto konstatuji, že moje práva, ústavou daná práva zákonodárce, zde byla zcela znemožněna. Firmy budou krachovat, budou zavírat. K dočtení v dnešním tisku. Jak to souvisí s těmi důchody, vážené kolegyně a vážení kolegové? Tady máte jeden z tisíců důkazů, že česká ekonomika se opravdu zadrhává. To nejhorší není za námi, ani nekulminuje, ale je před námi. Automobilky, jako je Škoda, jako je kolínská Toyota, začínají omezovat směny, začnou propouštět. Všichni víte, co se stane. A to má přímou vazbu na důchodce. Dnes to tady a včera v těch rozpravách mnohokrát zaznělo, že vy sami říkáte, více lidem jsme poskytli sociální síť, více lidí jsme našimi slovy nahnali do sociální sítě. Mohou citovat z internetu, ze sítí, aby to nebyla jen naše slova. Paní Šárka mi psala: Pokud je finanční krize, ptá se, a teď už se dostáváme k těm návodům, jak z toho ven, proč vláda zřídila nová ministerstva včetně nových aparátů, nová místa politických náměstků, nová místa místopředsedů strany? Jak to, že nikdo nenapadne inflační doložku k církevním náhradám? Z důchodců se snaží vláda udělat vyžírky státu. Paní Kateřina: Staří lidé budou opouštět pečovatelské domy, budou si muset najmout službu, která k nim dorazí na pár hodin, budou tam bez pomoci dožívat a trápit se, nebudou si vědět rady. Paní Jitka: Víte, když jsou v rodině dva důchodci a někteří si třeba přivydělávají, tak to jde. Chodím na nákup jen jednou za týden, mám napsané, co potřebuji, jenže každý týden jsou ty ceny vyšší. No a když se asi ptáte, když nám jako opozici říkáte, vy s médii, kde jsou ta řešení, tak já vám je zopakuji na závěr svého vystoupení, kolegyně a kolegové. Myslím, že ty symbolické drobnosti, které říkáme nejen my, ale naši voliči, a věřím, že už nikdy vaši voliči, tak to je to, kde můžete začít u sebe. Můžete poškrtat ta zbytečná, nevýkonná, neefektivní ministerstva. Můžete kývnout na jeden z našich návrhů na zmražení platů ústavních činitelů. Kdyby EET fungovalo, kdybyste vybírali díky EET a nepustili ty peníze do šedé ekonomiky, tak jste skoro tenhle problém měli vyřešený a nemuseli bychom se tady dneska celý týden handrkovat. To jsou vaše úkoly, vážení vládní poslanci a vážení členové vlády.
Srdečně zdravím kolegyně a kolegy, převzala jsem řízení schůze. Děkuji za dodržení času, a my přistoupíme k dalšímu přihlášenému, tím je pan poslanec Josef Kott, a já se rovnou optám: Chcete spojit dva pětiminutové příspěvky?
Děkuji pěkně za slovo. Jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu umožňuje ke zrychlení legislativního procesu využít různé nástroje a mezi nimi i stav legislativní nouze.
A je to proto, že převážná část seniorů je zcela příjmově závislá na státu. A týká se to v poslední době i služeb sociálních, které jsou pro ně velmi důležité. Bohužel dosavadní kroky a návrhy této vlády, které směřují k seniorům, nelze v žádném případě označit za sociálně citlivé, jak se k tomu pětikoalice zavázala v programovém prohlášení. Pokud můžu jenom krátce ocitovat, tak v tom prohlášení stojí: Nezbytná opatření, reformy a změny budeme provádět sociálně citlivým způsobem s ohledem na nejvíce zranitelné členy společnosti. Tak tento návrh tomu určitě neodpovídá. Má tedy jenom jednorázové užití a nepoužijí se zde obecná pravidla podle zákona o důchodovém pojištění. A tady se musím vrátit k legislativní nouzi a k tomu, že je možné ji vyhlásit skutečně za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu anebo hrozí značné hospodářské škody. Když se podívám na základní práva a svobody občanů, tak zákonnou valorizací důchodů určitě nejsou ohrožena lidská práva a svobody občanů. Pokud je dnes v naší zemi téměř polovina všech seniorů ohrožena chudobou, je ohrožena i jejich lidská důstojnost a základním úkolem a povinností vlády, která dodržuje ústavní pořádky, je jim poskytnout pomoc a podporu. V podstatě vláda tvrdí, že tou mimořádnou okolností je stav, kdy hrozí značné hospodářské škody. Podle vlády to tedy znamená realizace zákonem dané valorizace penzí. Tady je ale důležitým faktem, že vládě a především ministrovi financí a ministrovi práce a sociálních věcí je valorizační mechanismus dlouhodobě známý. A určitě mají k dispozici kvalitní predikce, analýzy a čísla, která je s dostatečným předstihem na hospodářské škody upozorňují. Nelze také opominout ani samotnou skutečnost, že nárok osob pobírajících důchod na důstojné finanční zabezpečení byl důvodem zavedení toho valorizačního mechanismu. Prostředky, které důchodcům stát na živobytí vyplácí, nesmí postupem času ztrácet svoji hodnotu. Tím by totiž docházelo ke konstantnímu poklesu životní úrovně osob, které tyto důchody pobírají. Co je velmi důležité, tak důchodová reforma by měla být opravdu projednána v časovém prostoru a měl by se najít konsenzus napříč politickým spektrem, ale samozřejmě se sociálními partnery a se zastřešujícími organizacemi. Já bych tady jenom krátce ocitovala, co si v podstatě o tomto návrhu myslí Českomoravská konfederace odborových svazů, která se vyjádřila, že vláda České republiky ignoruje sociální dialog, důležité materiály posílá pozdě a nečeká na připomínky odborů. Podobné vyjádření vydala i Rada seniorů. A Rada seniorů je organizace, která by se k tomuto návrhu měla nejvíce vyjádřit, protože je složena ze samotných seniorů. Také Národní rada osob se zdravotním postižením se k tomuto návrhu vyjádřila s tím, že zásadně nesouhlasí se změnou valorizačního mechanismu, tak jak je navrhován, a protože chápe, že vyplacení důchodů je náročné pro veřejné rozpočty, ale potom měl být tento zákon předložen včas, aby byl řádně projednán. A to si myslím také. Je nutné se podívat na to, že novela, kterou tady projednáváme, není jenom o číslech, o šetření, o hospodářských škodách, ale je to především o lidech a o té nejohroženější skupině. Tolik asi za mě, děkuji, a já dám prostor dalším kolegům k vyjádření.
Tak prosím.
Ale já jsem bytostně, prosím vás, bytostně přesvědčen, že tuto normu vetuje pan prezident zvolený a že se to stejně vrátí do Sněmovny, a pokud jen trošičku štěstí dá, tak se to nestihne. Proč si myslím, že to pan prezident vetuje, i když před chviličkou přišel článek, vy jste to asi viděli všichni, a píše tady komentátor: Pavel nižší růst penzí, valorizace nebude vetovat. Vládní koalici vůbec, ale ani trošku nešlo o to, aby byl zvolen prezidentem Petr Pavel, věřte mi. Jim bylo úplně jedno, jestli to bude paní profesorka, nebo Petr Pavel. Oni měli jedinou vizi, jedinou vizi, aby to nebyl Andrej Babiš. Ale co se stalo? Naprosto legální, legitimní. Vůbec mu to nevyčítám. Nebo přečíst, chtěl jsem z toho referovat, měl jsem z to hezký pocit, že tady půl hodiny se vyjádřím. Bohužel jste mi to nedovolili.
Toto právo mohou jednací řády přiměřeným způsobem omezit za účelem racionalizace průběhu parlamentní debaty, která umožní projednání návrhu zákona v rozumném časovém rámci za ponechání prostoru pro vyjádření všem zúčastněným ve výše uvedeném smyslu."
Ale tohle to je problém!
Musí být jeden protinávrh.
Vzhledem k tomu, my jsme konstruktivní opozice, hnutí ANO, vidím tam 64 přihlášených, z toho ještě chtějí vystoupit od nás dvě, minimálně dvě nebo tři přednostní práva, takže já se snažím být maximálně konstruktivní. Pak nás bude čekat ještě debata o zákonu. Pan předseda Výborný nám tady četl zdůvodnění. Já mohu číst úplně jiná zdůvodnění ze stejných pasáží stejného nálezu Ústavního soudu, nebudu to natahovat.
Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Prosím, paní poslankyně.
Můžu poprosit předsedy klubu? . Řeknu, jak jsem k tomu došel. Je tam 64 přihlášených. To znamená, vstřícnost sama, aby skutečně se dostali i ti, kteří jsou řádně přihlášeni.
Rozumím, pane poslanče.
Děkuji. Děkuji.
Děkuji za slovo. Já jsem tam taky přihlášený. Patrik počítal pět minut na každého.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám úplně stejnou logiku. My se k tomu chceme vyjádřit všichni a myslím, že by bylo fér, aby těch 64 lidí, kteří k tomu mají co říct, aby se měli šanci vyjádřit. Vaše svědomí je, jestli nás necháte nebo nenecháte mluvit.
Prosím všechny, aby vždycky jenom velmi stručně okomentovali.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo. Ale stejně tady platí nějaká pravidla, platily tady nějaké polední přestávky, aspoň nějaká ta základní humánní pravidla byla dodržována i v minulosti. Z toho důvodu si myslím, že sněmovní čas je opravdu od 9 hodin. Tak bude třeba i nějaká přestávka, třeba se i lidé vyspí. Co je na tom špatného?
Jejich společným cílem je zrychlení a zefektivnění stavebního řízení za současného zachování potřebné odbornosti a schopnosti plnohodnotně hájit veřejný zájem na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k udržitelnému rozvoji. Zavedením institutu jednotného environmentálního stanoviska dojde ke zjednodušení a zpřehlednění vydávání správních úkonů v oblasti životního prostředí, a tím i ke zjednodušení a k zrychlení stavebního řízení jako celku. Díky moc za pozornost.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy?
Musím říct, že ještě před několika týdny jsem nebyl připraven ten návrh podpořit právě z důvodu, že to vytvářelo další razítko v rámci té agendy. Myslím si, že pro stavebníka je to určitě posun vpřed.
Pokud se skutečně nikdo nehlásí, rozpravu končím. Chci se zeptat, zda si pan navrhovatel či pan zpravodaj chce vzít závěrečné slovo? Není třeba, dobře, děkuji.
Tím bychom skončili hlasování o pozměňovacích návrzích, neboť pozměňovací návrh, který nalezneme pod písmenem D kolegyně Kláry Kocmanové, je nehlasovatelný, neboť byl načten v rozpravě ke špatnému tisku. Tudíž následovalo by již hlasování o zákonu jako celku.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s procedurou byl vysloven souhlas. A já vás požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním.
Jelikož nezazněly žádné legislativně technické úpravy, jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem A neboli pozměňovací návrhy garančního výboru, výboru pro veřejnou správu.
Ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat.
Pozměňovací návrh B, tedy návrhy výboru pro životní prostředí, se tímto stávají nehlasovatelné, a proto budeme hlasovat již pozměňovací návrh C pana kolegy Lišky, který se týká rámcových povolení.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?
Jelikož pozměňující návrh pod písmenem D je nehlasovatelný, jak jsem říkal, tak nyní bychom už měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Ano, to potvrzuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Pane ministře? Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí. Nechcete závěrečná slova. Přistoupíme k hlasování o pozměňujících návrzích.
Mám slovo? Už mám slovo, děkuji, já vám děkuji za slovo. Pokud tento návrh bude přijat, stává se nehlasovatelným. Poté už bychom přikročili k hlasování zákona jako celku.
Nevidím. Je to hlasování s pořadovým číslem 123, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro návrh 159, proti nikdo. A nyní vás požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Tímto se tedy nehlasovatelným stal návrh B, což byl totožný návrh výboru pro životní prostředí. Nyní bychom tedy hlasovali pozměňovací návrh C, což je pozměňující návrh kolegyně Moniky Oborné.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh?